Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, a protože nikoho nevidím, že by se hlásil, tak tuto rozpravu končím. Takže i tuto rozpravu končím. Zahajuji hlasování číslo 113 Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Návrh usnesení tedy byl schválen. Já vám děkuji.
Jednotky ozbrojených sil České republiky se v tomto období účastnily 14 cvičení mimo území České republiky a 11 cvičení se zahraničními partnery na území České republiky. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 244 milionů korun. Detailní přehled cvičení za období červenec až prosinec 2020 je uveden v příloze předkládaného materiálu. Děkuji za pozornost.
Děkuji a já otevírám rozpravu všeobecnou, do které nemám přihlášky, a žádnou také nevidím, takže rozpravu končím. Otevírám tedy rozpravu podrobnou, do které také nemám přihlášky, takže ji končím. Takže můžeme hlasovat o předneseném usnesení, tedy abychom danou zprávu, informaci vzali na vědomí. zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím pana ministra, aby tento materiál uvedl.
Opět děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Děkuji. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, kterou otevírám, a nevidím žádné přihlášky, takže ji opět končím. Ani zde není zájem o závěrečné slovo. Kdo je proti? Hlasování číslo 106, je přihlášeno 110 poslanců a poslankyň, pro 76 , proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen, usnesení jsme vzali na vědomí. Děkuji. Posuneme se k dalšímu bodu, což je bod číslo A já prosím, aby se pan ministr ujal slova a uvedl tento materiál.
Opět děkuji za udělení slova.
Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, kterou zahajuji, a nevidím se nikoho hlásit, takže ji opět končím. Kdo je proti? Hlasování číslo 107, je přihlášeno 110 poslanců a poslankyň, pro 80, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji všem, ukončuji tento bod. A posuneme se k bodu číslo A já prosím pana ministra o úvodní slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji opět za slovo. Tady bych chtěl říci, že materiál obsahuje informace o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek a vojáků v roce 2019 v zahraničních operacích.
Děkuji. Prosím jeho předsedkyni o úvod. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže ji končím. O závěrečná slova není zájem. Otevírám rozpravu podrobnou, také nevidím žádné přihlášky, takže ji končím. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Ptám se, kdo je pro? S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. A otevírám další bod
Vážený pane předsedající, opět děkuji za slovo. Schváleným uvedeným postupem bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Další interpelací Lubomíra Volného na předsedu vlády je tisk 1305, a to je otázka opatření veřejné moci - účinně zabránit šíření nemoci COVID-19, také propadá. Další interpelací je interpelace pod tiskem 1306 Lubomíra Volného na předsedu vlády ve věci ústupu onemocnění COVID-19, také propadá. A jsme u tisku 1316, opět Lubomír Volný na předsedu vlády ve věci očkování, stanovení hladiny protilátek - také propadá. Lubomír Volný interpeloval předsedu vlády ve věci epidemie a dávek - také propadá tato interpelace. Ne, nepropadá. Tak jsme tady. To je na předsedu vlády.
Dobrý den. Opět navrhuji přerušení do přítomnosti předsedy vlády.
Tak co u této interpelace, pane poslanče?
Opět odklad do přítomnosti premiéra. Žádám o přerušení do přítomnosti premiéra.
Dobře, děkuji. Já v tom případě zagonguji.
Paní kolegyně Černochová interpelovala ministra obrany. Možná, možná že ne. Ale proč jsme se téhle debatě vyhnuli? Na LHC Lipník se vyskytují oba hlavní kmeny chroustů známých v České republice. Novější bohužel nemám k dispozici.
Nyní zde mám nějaké přihlášky ke změně pořadu. Prosím, paní poslankyně. A prosím kolegy o klid!
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové. Volební výbor minulý týden 7. září schválil usnesení a doporučil našemu plánu odvolání paní Hany Lipovské z Rady České televize. Vzhledem k aktuálnosti tohoto bodu a v návaznosti na usnesení volebního výboru navrhuji zařazení bodu odvolání paní Hany Lipovské z Rady České televize na dobu po skončení ústních interpelací jako první bod.
Nyní prosím pana poslance Dolínka. Nebo paní ministryně chce reagovat s přednostním právem? Tak pan poslanec Dolínek a poté paní ministryně.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl návrh na pevné zařazení bodu 36, sněmovní tisk 912, zákon o drahách, aby se projednal zítra v 9 hodin ráno.
Takže zítra v pátek jako první bod. Takže paní ministryně v roli poslankyně. Prosím.
Vláda schválila 1,4 miliardy navýšení. Já bych vás chtěla moc požádat o to, aby tento bod byl zařazen napevno zítra v 11 hodin, sněmovní tisk 1335, změna rozpočtu Státního fondu podpory investic.
Prosím. Hlasovat o zkrácení rozpravy, respektive řečnické doby, by se mělo vždycky v daném bodě. Paní poslankyně Valachová chce s přednostním právem? Prosím. Nyní tedy pan poslanec Volný.
Navrhuji jej pevně zařadit dnes. Pokud odvolání paní Lipovské zařazeno nebude, tak jako první bod místo tohoto bodu.
Dobře. Prosím.
Dobrý den. Jedná se o senátní vratku, zákon o pedagogických pracovnících. Pokud s tím zákonem někdo nesouhlasí, tak to ukažte v hlasování, nedejte učitelům peníze, ale pojďme to odhlasovat. Byla by ostuda, kdyby to spadlo pod stůl.
Děkuji. Poprosím teď o minutku strpení, abych si to tady připravil. Věřím, že všichni vědí, o čem hlasujeme. Kdo je proti?
Pro každou smluvní stranu, která Dohodu ratifikuje po tomto dni, vstoupí dohoda v platnost 30 kalendářních dnů poté, kdy došlo k uložení ratifikační listiny u depozitáře dohody. V případě, že ze strany České republiky nedojde k ratifikaci dohody, bude Česká republika stále vystavena potenciálním novým žalobním nárokům ze strany zahraničních investorů, a to i přesto, že předmětné dvoustranné dohody jsou v rozporu s právem Evropské unie a rozhodčí nálezy nejsou v Evropské unii vykonavatelné. Takové žalobní nároky mají potenciál zatěžovat státní rozpočet a zároveň se Česká republika vystavuje riziku, že proti ní bude zahájeno řízení o porušení smluv ze strany Evropské komise s potenciálními rozpočtovými dopady. V tomto kontextu lze tedy uzavřít, že sjednání dohody bude mít pozitivní dopad na státní rozpočet.
Děkuji a prosím zpravodaje, jímž tedy bude pan poslanec Bžoch, pokud nikdo nic nenamítá, aby nás seznámil s usnesením výboru a jeho doporučením.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Po vyslechnutí zprávy doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas s ratifikací dohody.
Prosím, máte slovo.
Za naprostý základ mezinárodních vztahů a jejich smluvní nastavení totiž jednoznačně považujeme právě bilaterární vztahy mezi samostatnými a suverénními státy, které si na základě dobrovolnosti a vzájemné výhodnosti upravují své záležitosti, a to včetně záležitostí obchodních a ekonomických, které se týkají jich samotných, případně jejich firem a jejich občanů. Jsme striktně proti tomu, abychom tyto kompetence delegovali na orgány Evropské unie, které z podstaty věci naše české národní a ekonomické zájmy nehájí. Dočasné je i členství některých států v Evropské unii, jak jsme mohli vidět na příkladu Velké Británie. Proto navrhuji zamítnutí projednávaného tisku. Děkuji za pozornost.
Nevidím dalších přihlášek do rozpravy, takže rozpravu končím. Ještě jednou svolám kolegy do sálu. Takže počkám, až se kolegové shromáždí v sále. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi, že zastoupil vládu, a posuneme se dál. Dalším bodem je bod číslo Prosím.
Děkuji. Tady budu o poznání stručnější. Jenom bych vám chtěl říct, že k vyslovení souhlasu s ratifikací předkládám změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod zneužívání dopingu ve sportu dochází ke změně příloh úmluvy každoročně. Průběžně dochází také k vyřazování některých látek a metod ze seznamu, pokud jejich zařazení na seznam nadále nesplňuje kritéria stanovená Světovou antidopingovou agenturou.
Paní poslankyně Gajdůšková bude hlasovat s náhradní kartou číslo 20 a také se nám omlouvá z pracovních důvodů od 14 hodin. Dále pan poslanec Jurečka se omlouvá z celého jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Jakob se omlouvá dnes mezi 15.15 a 18. hodinou z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Otevírám rozpravu, do které nevidím žádné přihlášky, takže pokud nikdo nic nenamítá, tak také rozpravu končím. Nevidím takový zájem, takže můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní tedy návrh pana poslance Dolínka, abychom bod číslo 36, sněmovní tisk 912, zařadili v pátek jako první bod. Je to zákon o drahách. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat, takže se jím v pátek budeme zabývat. Kdo je proti? Nyní tedy budeme hlasovat o pevném zařazení, a to zaznělo, pokud mám dobré informace, na pátek v 11 hodin. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat, takže se jím také budeme zabývat v pátek. A nyní jsou zde návrhy pana poslance Volného. Jako první zařazení nového bodu Odvolání Rady České televize. Kdo je proti? Takže tímto bodem se nebudeme již zabývat. A pak zde zazněl návrh na zařazení jednání o vydání poslance Lubomíra Volného. Tento bod na pořadu schůze již je, pokud se nemýlím, takže budeme rovnou hlasovat o pevném zařazení. Zahajuji hlasování. A nyní je zde ještě návrh pana poslance Lipavského, a to abychom v pátek, jestli jsem to zaznamenal dobře... Ne, ve čtvrtek? Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy a můžeme pokračovat v jednání podle schváleného pořadu. Takže nyní jsou na řadě ty mezinárodní smlouvy v druhém čtení. Jako první je to bod číslo Tato smlouva spadá do kompetence ministryně financí, nicméně z pověření vlády přednese úvodní slovo ministr životního prostředí Richard Brabec. Poprosím Sněmovnu o klid. A prosím případně zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Petra Beitla, pokud je přítomen. A pokud není přítomen, uvede to pan poslanec Jaroslav Bžoch, tady mám informaci, takže ten je připraven. Ještě není. Než dám slovo k danému bodu, tak vás ještě seznámím s omluvenkami. A budeme tedy pokračovat a já poprosím pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby nám odůvodnil tuto mezinárodní smlouvu. Prosím.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se za drobné zdržení Dohoda, která je nyní předkládána plénu k vyslovení souhlasu s její ratifikací, byla podepsána 5. května 2020 v Bruselu. Svůj souhlas s ratifikací této dohody již vyslovil v první polovině prosince minulého roku Senát Parlamentu České republiky a rovněž i zahraniční výbor Poslanecké sněmovny doporučil dát souhlas s její ratifikací již počátkem května letošního roku. Sjednání dohody je završením dlouhodobých snah Evropské komise a členských států Evropské unie o nalezení společného postupu při ukončování platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, které jsou s právem Evropské unie neslučitelné. Dohodu nakonec podepsalo 23 členských států Evropské unie, ostatní hodlají řešit situaci bilaterálně. Jedná se o Finsko, Irsko, Rakousko, Švédsko a Velkou Británii.
Ale prezidentovi přeji pevné zdraví a nejsem si úplně jist, že to on sám zinscenoval.
Žádný návrh nebyl podán, interpelace končí. Kolega Lubomír Volný není, takže interpelace propadá. Další interpelace Lubomíra Volného je na Andreje Babiše, tisk 1279, pan poslanec není přítomen, interpelace propadá. Další tisk je 1280, opět interpelace Lubomíra Volného na Andreje Babiše, pan poslanec stále není přítomen, interpelace propadá. Nyní interpelace pod tiskem 1284, opět Lubomír Volný, na předsedu vlády Andreje Babiše, také propadá. Interpelace také propadá. Další interpelací je tisk 1286, opět Lubomír Volný na předsedu vlády Andreje Babiše, interpelace propadá. Další interpelací je interpelace Lubomíra Volného na předsedu vlády podle tisku 1287, též propadá, nebude projednána.
Jestli za to může covid, nebo ne, to teď nechci soudit ani to nechci ještě definitivně uzavírat. Národní filmový archiv to odmítá. My se o tom budeme dále ještě bavit, ale především mám zájem, aby se v téhle věci našel takový postup a takový kompromis, který ten problém jednou provždy vyřeší. Možná že to není úplně jednoduché, protože zřejmě podobný typ debat probíhá i v jiných zemích.
Musím říci, že v Národním filmovém archivu to chodí poměrně dost tristně. Myslíte si, že umělci budou muset ještě dlouho trpět tuto aroganci?
Pan ministr využije dvě minuty na doplňující odpověď.
Dokonce si myslím, že pokud byla uzavřena dohoda, tak se dodržovat musí.
Nyní pan poslanec Marian Bojko na ministra zdravotnictví ve věci vakcinace.
Zajímalo by mě, a určitě nejsem sám, kde ta čísla vzal. V minulosti jsme žádali, aby byla porovnána rodná čísla zemřelých a vakcinovaných. Bylo řečeno, vaším prostřednictvím, že se to bude vyhodnocovat až v příštím roce. Proč ne teď? Nebo jste už tyto informace dostali? Senioři jsou proočkováni z 80 % a my tady máme epidemii úmrtí mezi seniory, kteří neumírají podle oficiálních statistik na covid. Proto se také vládní nařízení rozvolňovala. To tvrdíme ve Volném bloku dlouhodobě. Zajímavé také je, že zaočkovaný okres Trenčín bude od příštího týdne v červené zóně, naopak nejméně proočkovaný Púchov bude zelený.